Bylo mi sděleno, že tyto podklady budou poskytnuty jiné ministryni a že paní ministryně doufá, že ji podpořím. Z toho důvodu jsem připravila svůj pozměňovací návrh sama. Paní ministryně zde sdělila, že již dnes jsou odměny dlouhodobých pěstounů navázány na výši minimální mzdy. No, není tomu tak, protože kdyby tomu tak bylo, tak bychom to nemuseli upravovat pozměňovacím návrhem paní poslankyně Kailové, nic proti tomu. Nicméně jsou fixně dány do zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a proto jsou v těch tabulkách dané zákonem a musíme je zase zákonem upravovat. Takže máme zde proti sobě dvě možnosti. Já jsem navrhla konkrétní částky pro dlouhodobé pěstouny při péči o jedno dítě, o dvě děti, o tři děti a o děti se zdravotním postižením. A protože jsem zodpovědná, tak jsem také hledala zdroj pro toto konkrétní navýšení částek pro dlouhodobé pěstouny. Jedinou možností, která v této oblasti byla, je právě ten zmiňovaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který již dosahuje ze státního rozpočtu částky asi 600 mil. korun. Tento státní příspěvek čerpají jak obce, které poskytují tyto služby, tak nevládní organizace. Nic proti tomu, je to pokus získat finanční zdroj. Proto jsem navrhla tuto částku snížit, ale spíše z toho důvodu, abych našla zdroj. Děkuji vám za pozornost.
Teď tady mám dvě faktické poznámky. Svítí mi tu faktická poznámka pana poslance Klučky. Já jsem si to myslel, takže to odmažu. Paní poslankyně Hnyková nebude překlep.
Jen jsme se zamýšleli nad tím, proč tak důležité pozměňující návrhy nebyly předloženy v novele zákona. Proč se to děje prostřednictvím koaličních poslanců a proč to nebylo součástí toho návrhu. My jsme ve výboru, a už to tady u mé předřečnice zaznělo, velmi apelovali na to, aby se zvýhodnili a ocenili dlouhodobí pěstouni, protože pokud chceme zajistit kvalitní péči o naše děti a chceme, aby to bylo poskytováno v rodinách, je potřeba tyto lidi ocenit. Mrzí mě, že to právě přichází poslaneckým návrhem. A když se podíváme na náš program, v důchodovém pojištění je valorizace u důchodců řešena stejným způsobem. Já to považuji za alarmující a říkám si vlastně, co ti pracovníci na tom Ministerstvu práce a sociálních věcí dělají. Proč to zrovna nedají do té novely? Děkuji za pozornost.
Nyní v rozpravě vystoupí paní poslankyně Golasowská, připraví se paní poslankyně Pekarová a z místa se přihlásil do rozpravy pan poslanec Vilímec.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla bych vás velmi požádat o podporu, protože se to týká zejména nízkopříjmových rodin, které opravdu, pokud jim zemře rodinný příslušník, tak opravdu ty částky dneska na pohřby jsou opravdu velmi vysoké. Třeba pohřby do země se pohybují mezi částkami 30 až 50 tisíc korun. Nejlevnější variantou je pohřeb žehem bez obřadu.
Nyní vystoupí v rozpravě paní poslankyně Pekarová. A přednost má písemná přihláška pana poslance Opálky, takže až poté pan poslanec Vilímec.
Zároveň byla potvrzena dohoda, kterou jsem uzavřel s ministrem obrany, že žádná ze stran nepodpoří žádný pozměňovací návrh směřující do právní úpravy provozování letišť. Nad rámec uvedeného si vás dovolím rovněž informovat o skutečnosti, že došlo k tomu, že sněmovní tisk 929, což je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, předstihl v projednávání zákon o civilním letectví, na který však obsahově a legislativně technicky navazuje. Vážené poslankyně, vážení poslanci, na závěr mi dovolte opětovně zdůraznit, že předložený návrh zákona má především adaptační charakter, a to ve vztahu hned k několika přímo použitelným předpisům Evropské unie, a chtěl bych vás proto požádat o projednání tohoto tisku ve druhém čtení.
Jsem rád, že jsme se dostali do druhého čtení a našli shodu na tom, jak by měl zákon vypadat. Já pouze doplním některé informace.
Nyní máme vystoupení s přednostním právem pana poslance Marka Černocha v rozpravě.
Já před vás ještě jednou předstupuji nejenom za dopravní piloty, ale za každého, kdo chce létat bezpečně. Takže v této chvíli jsem rád a chci vám poděkovat za to, že jste hlasovali pro zařazení tohoto návrhu zákona. Myslím, že ty odborné parametry zde už byly řečeny, a chtěl bych vás poprosit o podporu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Mohl bych tady a teď ukázat, kdo a jakým způsobem lobboval za provozovatele včetně vyvlastnění pozemků na úkor státu či obcí. Zároveň ochraňují vlastnická práva majitelů pozemků daná platnou Ústavou České republiky. Výbor pro obranu vyzval Ministerstvo obrany k doložení situace ve vojenských letištích a záložních plochách a zde se ukázaly dlouholeté a dnes soudně řešené problémy na letišti Plzeň-Líně. Tyto problémy vyvstaly z nejasného znění zákona o civilním letectví, kdy v praxi Úřad pro civilní letectví požaduje stoprocentní vypořádání při žádosti o vydání povolení provozovateli. Podle mne schází ochota tohoto ministerstva problémy řešit a to mě mrzí nejvíce. Viděli jsme to při tom projednávání několikrát. Proto předem děkuji za podporu mých pozměňujících návrhů, které načtu v podrobné rozpravě.
Jeden se týkal modelů a druhý se týkal případného dalšího zaměstnávání letců a posádek. Řešit právní problémy, které vyvstávají s dvěma letišti, která se používají jako záložní, v tom zákoně prostě není možné. A pouštět se do diskuse o tom, co je letiště, co jsou letištní budovy, jak má vypadat letištní dráha, je absolutně kontraproduktivní a přineslo by to spoustu problémů.
Já velmi volně navážu na svého předřečníka.
Očekávám, že může v rozpravě zaznít celá řada otázek, proč tuto novelu ústavního zákona přijímat. Jelikož chci tuto debatu trochu posunout do věcné roviny, dovolím si nějaké otázky vysvětlit ještě dříve, než eventuálně zazní. Samozřejmě že nic z toho není pravda. Budou lidé moci vzít spravedlnost do vlastních rukou a bude to tu jako na Divokém západě? V tomto směru bych doporučovala nepodceňovat inteligenci české střelecké komunity. A určitě si nemyslím, že by v souvislosti s novým článkem v ústavním zákoně docházelo k přestřelkám v našich ulicích. Legální držitelé zbraní v České republice si velmi dobře uvědomují tíhu odpovědnosti, která na ně přechází společně s legálním držením zbraní. Další otázka, která zaznívala. Rezignuje stát na ochranu svých občanů? A od toho zde máme zřízenou celou řadu bezpečnostních a ozbrojených složek, které jsou na velmi dobré úrovni, a svou kvalitou patříme mezi jedny z nejlepších. Bezpečnostní sbory a ozbrojené síly musí vždy být tím pilířem garance bezpečnosti a obrany našich občanů, ale není možné ani reálné, aby zároveň stál policista na každém rohu. To by si snad nepřál nikdo. Dívejme se prosím na problém realisticky. Nelze stoprocentně eliminovat všechny možné hrozby a rizika a zabránit různým excesům, ale je nutné takové bezpečnostní hrozby snížit na co možná nejnižší úroveň. Celá řada zákona dbalých držitelů zbraní se věnuje sportovní činnosti a taktické střelbě, nebo ti, kteří již prošli výcvikem například v ozbrojených složkách státu, mají jisté předpoklady pro to, aby mohli aktivně v případě hrozícího nebo trvajícího útoku adekvátně zasáhnout. Ačkoliv se může jednat jen o malé procento lidí, je dobře, že takoví lidé mají možnost vyřešit nebezpečnou situaci ještě před příjezdem policie. Další otázka. Budou se lidé více ozbrojovat a budou se rozdávat zbraně? Zklamu ty, co se na to možná těšili. Ani v případě lidí, kteří prošli armádním či jiným podobným výcvikem, není automaticky nárok na zbraň. Kdokoliv chce zbraň, musí splnit přísné zákonné podmínky. Stávající česká legislativní úprava pro držení zbraní je vyváženým kompromisem mezi právy a povinnostmi, jak již bylo mnohokrát řečeno, může být považována za jednu z nejlepších na světě. Uvědomme si prosím i to, že pro bývalé vojáky a policisty platí nadále stejná pravidla jako pro ostatní žadatele o zbrojní průkaz. Nic se v tomto ohledu neliberalizuje. I někteří sportovní střelci se ve svém volnu intenzivně školí, trénují a prohlubují své střelecké schopnosti a dalo by se tedy říci, že mají mnohdy stejnou míru rozpoznávací schopnosti a posouzení, zda se jedná o útok teroristy, nebo ne. Takoví by v případě potřeby mohli zasáhnout. I nadále ale platí institut nutné obrany a krajní nouze známý z trestního práva. Nikdo tedy nebude mít právo někoho bezdůvodně zastřelit, jak se některá média snažila senzačně lidem podsouvat. Další otázka. Zavádí se ústavní dodatek podobný tomu v USA? Jak už tady říkal Marek Benda, nezavádí. Dnes je možné pohlížet na druhý dodatek ústavy USA z našeho českého pohledu jako na určitý relikt doby, ale přesto se jedná o významný signál státu se silným symbolickým významem pro americkou společnost a její mentalitu. Určitá opatření pro zajištění bezvadného nakládání se zbraněmi mají své ratio a není vhodné je v našich podmínkách bezhlavě rozmělňovat. Další otázka. Už se chýlím ke konci, abych dala příležitost promluvit i ostatním přihlášeným na tabuli, z každého politického klubu jednomu. Vzniká prostor pro ozbrojené domobrany nekontrolovatelné státem? Nevzniká. Dokonce naopak může tato novela vést v budoucnu k další zákonné úpravě, která bude moci prohloubit užší spolupráci se střeleckou komunitou a využít schopností jejich příslušníků pro obranu a bezpečnost naší země v případě vzniku mimořádných událostí i při krizových stavech. Držitelé legálních zbraní tak budou i nadále pod bedlivou kontrolou státu, zda splňují potřebné požadavky na držení své zbraně. Takže děkuji všem za to, že jsme se dohodli, že ji projednáváme dneska. Když jsme to počítali, vychází to prosím pěkně na 54 dnů. Takže všichni ti z vás, kteří to myslíte vážně stejně jako já nebo klub občanských demokratů, tak prosím hlasujte pro zkrácení lhůty a hlasujte pro tuto normu. Děkuji vám za pozornost.
Jenom se zeptám, zda to mám brát jako návrh na zkrácení lhůty, takže o tom budeme hlasovat na konci.
Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 310, přihlášeno 167 poslanců, pro 160, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli a končím tento bod.
Děkuji za slovo. Já asi nebudu opakovat -
Opravdu poprosím vážené kolegy a kolegyně, abyste přestali rušit.
Nebudu opakovat, o čem všem ta novela je, protože to už jsme tady měli v prvním i ve druhém čtení. Nicméně bych se chtěla trochu vyjádřit k některým pozměňovacím návrhům, kterých je tam celá řada, ale já bych některé chtěla vypíchnout. A pak se ještě chci zmínit o jednom. To je opatření, o kterém jsme diskutovali v rámci koalice. Tady je zároveň návrh, aby se přídavky na děti platily většímu okruhu rodin. Bude to asi o 140 tisíc dětí více. Takže my jim tím zvýšeným přídavkem na dítě nejenže nepomůžeme, ale my bychom jim také mohli ještě ubrat.
Až poté? Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Chalánková.
V podstatě abych i reagovala na slova paní ministryně. Jednak bych chtěla znovu připomenout, že navrhuji zachování stávajícího stavu o možnosti umísťování malých dětí do kolektivní péče ponechat na hranici dvou let s tím omezením 46 hodin v měsíci. Je to stav, který funguje dnes, nemám ani informace, že by někomu zásadně vadil, protože malé děti do dvou let mohou být svěřeny do péče fyzické osoby, babičky, chůvy, dětské skupiny, kohokoliv, aniž maminka přijde o rodičovský příspěvek. Maminky si mohou přivydělávat, nic se nesleduje, ani výše výdělku. Jediné, co tam zůstalo, ze tří let snížená hranice, to už je dřív, na dva roky do možnosti umísťování do jeslí, do kolektivního zařízení. Jdou tady proti sobě dva zájmy. Jsou jistě takové situace, kdy k tomu musí dojít. Proti sobě zde stojí dva zájmy. Pojem nejlepší zájem dítěte se nám tady opakovaně objevuje v různých jiných souvislostech, ale v této, zrovna v této věci na něho asi chceme rezignovat. Mám takové možná podezření, nevím, jestli správné, či nesprávné, jestli oddělení rodinné politiky skutečně koncepčně řeší otázku rodinné politiky i ve vztahu ke kvalitě péče o malé děti, anebo jestli se jedná o oddělení genderové politiky. Pokud jde o slova o pomoci dlouhodobým pěstounům, tak to bude možná trochu širší problematika. Chtěla bych znovu opakovat, že na půdě této Poslanecké sněmovny začala napříč poslaneckým spektrem fungovat i pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči, která se věnovala po dva roky dopadům novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a tyto dopady formou usnesení také bral na vědomí a schvaloval výbor pro sociální politiku.
Vzhledem ke své hlasové indispozici budu velmi stručný. Děkuji a omlouvám se.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo. V tom případě obecnou rozpravu končím a asi nebude v tom případě zájem o závěrečná slova. Zahajuji podrobnou rozpravu. Také do ní nemám žádnou přihlášku a také podrobnou rozpravu končím. Požádám, aby za navrhovatele uvedl předložený návrh pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Došlo tak k situaci, kdy podzákonným předpisem, tedy vyhláškou, byl fakticky změněn zákon. Předložený návrh je v souladu s dohodou uzavřenou mezi představiteli Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství ohledně řešení aktuální situace škod na rybách způsobených kormoránem velkým. Děkuji za pozornost.
Děkuji navrhovateli.
Podle mne novela bude mít jednoznačně pozitivní dopad ve smyslu stabilizace podmínek pro produkční rybáře i chovatele ryb. Vzhledem k uvedenému doporučuji návrh novely podpořit již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.
Návrh byl přijat. Bylo rozhodnuto, že budeme v jednání pokračovat. Dále nikoho nevidím, a proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Děkuji, pane místopředsedo. Ano, Jiří Pospíšil byl jeden z mála poslanců za TOP 09, který tuto směrnici také nazval odzbrojovací směrnicí a hájil práva střelců. Takže si kladu otázku, jestli TOP 09 v čele s panem předsedou Kalouskem prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny není trošku schizofrenní, jestli nám tady neříká něco jiného, než pak v Evropském parlamentu koná, a jestli právě ten populismus tady nepředvedl v přímém přenosu právě teď pan Kalousek. Takže mě nikdo z předvolebního populismu laskavě neobviňujte.
A opravdu i já bych to všem doporučil. Navíc je tam přece to zásadní usnesení, že žádný z těch majitelů o to nepřijde během svého života. Čili je tam spousta důležitých detailů. Jsou tam detaily o tom, že tam může být kategorie pro obranu. My chceme jít také touto cestou a Ministerstvo obrany navrhne vládě tento směr legislativní změny, která není rozhodně na úrovni změny ústavní.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, jsem velice rád, že to, co tady řeknu, není hlasem volajícího na poušti, protože já také vlastním zbrojní průkaz a vlastním pistoli. Nejsem příslušníkem střelecké komunity, protože nevím, co to je. Ale myslím si, že máme velmi dobrý zákon na držení zbraní a zbrojní průkazy. To opravdu snad není nutné opravovat. Pokud by bylo něco nutné opravovat v této souvislosti, tak je to třeba implementace toho, co to je nutná obrana, protože pokud si uděláte zbrojní průkaz, tak dostanete také občas návod, když se budete bránit, střílejte do hlavy, nebo pohoďte gumovou pistolku.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážení hosté, dovolte, abych zareagoval malou technickou poznámkou. U krátkých je to dvacet. Ale směrnice se týká poloautomatických zbraní, čili samonabíjecích.
Tak jenom upozorňuji, že pro směrnici alespoň podle veřejných zdrojů hlasoval Jaromír Štětina, který je poslancem... Já říkám podle zdrojů, které se dají najít na internetu, který je poslancem za TOP 09, a Luděk Niedermayer se zdržel hlasování. Takže pokud to tak není, prosím, pak se omlouvám a musíme holt bohužel pečlivěji kontrolovat i ten internet.
To je asi pochopitelné. Ta směrnice se jmenuje "směrnice o omezení legálního držení zbraní".
Jenom několik krátkých upřesňujících poznámek k tomu, co tu zaznělo. Tři naši poslanci byli proti, jeden se zdržel, to znamená, nepodpořil to žádný. Zadruhé, my nemáme jiný názor než vy na tu evropskou směrnici. My máme stejný názor. My s ní nesouhlasíme a podporujeme českou vládu v tom, že to předává Evropskému soudu. My si myslíme, že tohle má být v rukou ryze národní legislativy. To, s čím ale nesouhlasíme, je hysterie, přehánění a strašení těch střelců, mezi které já také patřím. Ale mě prosím pěkně nezastupuje, protože tady straší lidi něčím, co jim nehrozí. A já se takhle strašit nechci nechat. A říkat nám střelcům žádné odzbrojení nehrozí a chodit na to s nástrojem ústavní změny je prostě nefér a předvolební populismus.
To je zatím poslední faktická poznámka, pokud se po jeho vystoupení situace nezmění.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Myslím si, že to je drobná změna, která ale celé řadě rodin může pomoci, a vlastně se v tomto směru nedá ani čekat, že by byly nějaké enormní výdaje ze státního rozpočtu na tuto oblast.
Dovolte mi přečíst jednu omluvu z dnešního jednání. A nyní jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Opálka, poté pan poslanec Vilímec, poté pan ministr Chvojka.
Chtěl bych začít asi takto. Vlastně se hledá, jak co nejrychleji ten příspěvek vybrat. To je to podstatné, co jsem chtěl říci, že dochází ke změně koncepce a že bychom měli hlasovat s tímto vědomím.
Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní do rozpravy přihlášená paní ministryně Valachová s přednostním právem.
Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, ráda bych podpořila pozměňovací návrh paní poslankyně Bohdalové, který se zabývá problematikou doktorandů. Chtěla bych informovat, že v tuto chvíli pobírají doktorandi pouze základní stipendium ve výši 7 500 korun, vycházející z aktuální dotace MŠMT. To znamená, je v našem zájmu studium po 26 letech věku podpořit s tím, že pozměňovací návrh obsahuje zábrany, aby se to nezneužívalo. Z hlediska dopadu na zdravotní pojištění se jedná o částky v řádech desítek milionů korun. Dovoluji si tedy jako ministryně školství toto podpořit.
Já vám děkuji, paní ministryně. A s přednostním právem paní zpravodajka Pastuchová. Máte slovo.